Tak je věnujte Policii České republiky. To může zastupitelstvo rozhodnout. Nemusíte je hodit do koše. K tomu jako nepotřebujete skoro nic. Ale funguje to. Není to jednoduché, ale ta taktická řešení jsou lepší. Nechme tuto kompetenci Policii České republiky. Pak ty příjmy budou příjmem státního rozpočtu. Radary může darem získat Policie České republiky. To jsou konfliktní situace, které ohrožují ať už v městech, nebo mimo města, ti bezohlední řidiči. Ale to je zase složitější než sedět u radaru, fotit fotky a posílat nějaké dokumenty ke správnímu řízení.
Bylo to nesystémové řešení a v podstatě to nesystémové řešení tam zůstalo. Samozřejmě že i s tím deficitem, který tam byl od roku 2006 a který se nedorovnal. Proto návrh, který byl předložen, náš klub podpoří.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Teď bych si jenom dovolil trošičku možná rýpnout do Ministerstva školství, protože u nás se říká, že máme nulovou negramotnost. A já jsem u toho jednání sice nebyl, ale znám ho velmi detailně. Nebyl v tom žádný problém, o tyto lidi v této sociální sféře je samozřejmě zájem. A potom, když došlo na otázku platu - jak říkám, nebyl jsem u toho, ale znám velmi obdobný případ s jedním anglickým lékařem.
Pan poslanec Ondřej Benešík a jeho přihláška.
Moji rodiče byli nepřátelé socialismu. Nemohli jsme si zdaleka dovolit to, co si dneska můžou lidé dovolit. Nebudu polemizovat nad tím, že celá řada lidí má životní úroveň, která je opravdu nízká, a nevyčítejme si to navzájem, prostě naším úkolem je pracovat na tom, aby byla co nejvyšší. Dovolte, abych to ocitoval. Disidenti na tom zásluhu nemají.
Děkuji panu poslanci Benešíkovi, který byl zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím všeobecnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Nebylo jednoduché vydržet sedět a jenom poslouchat, ale vydržel jsem to. Žijeme v demokratickém státě a v žádném režimu, ale to se stalinistům těžko vysvětluje. Pro pana poslance Seďu. Já jsem přemýšlel, jak to říct slušně. Já nevím, v jakém světě vy žijete, a to je opravdu nemístná a urážlivá poznámka, jestli pravicový politik někdy navštívil zařízení sociální péče. Chci vyvrátit jeden - to není omyl, to je zavádějící tvrzení kolegů z levice. Přesně naopak. Pojmy jako solidarita, soucit, milosrdenství jsou konzervativní hodnoty, které sluší každé konzervativní pravicové straně. Úplně něco jiného je socialistická politika. Pan poslanec Seďa ukazuje propagační materiál MPSV.
Já se musím zastat našeho pana předsedy poslaneckého klubu Stanjury, protože to, co tady bylo řečeno, nebylo osobně vůči kolegovi Ondráčkovi, to byla jenom připomínka toho, jakým způsobem TOP 09 v minulém týdnu poukazovala na něco. Vůbec nehraje roli, že to řekl kolega Ondráček.
Děkuji, to byla poslední faktická poznámka. Jsme stále v obecné rozpravě. Zeptám se, zda se někdo hlásí. Pokud ne, tak končím obecnou rozpravu.
Jenom závěrem opravdu pro vás pro všechny zopakovat, že to není jenom o rychlosti, kam se to strhlo. Takže myslím, že se dohodneme napříč, že vše necháme kromě těch pěti let a pár těch věcí, co tam jsou. A závěrem, neberte to prosím vás jako školení, ale já to tady často slýchávám a je mou, nebudu říkat povinností, jenom vám to chci říct naposledy. Víte, to, že si lidé myslí, že policie bere body, tak to není. To je jedna věc. Pak se rychlost také řeší jiným způsobem. Teď jenom pro vaši informaci, abyste věděli, a vy to víte. Takže je několik řešení. Ale v každém případě na místě policista prosím vás opravdu body nebere.
Děkuji. Pan ministr si nepřeje závěrečné slovo. Obecnou rozpravu jsem ukončil a otevírám rozpravu podrobnou. Do ní mám dvě přihlášky. Prosím pana poslance Ondráčka a potom pana poslance Farského.
Děkuji, pane předsedo, teď už krátce.
Děkuji. Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Pan zpravodaj, pan ministr - nikoliv. Není tomu tak. Prosím pana ministra průmyslu a obchodu, aby nám tento tisk uvedl.
Převážná část těchto nařízení EU je přímo aplikovatelná. Přesto jsou členské státy povinny vlastními postupy zajistit výkon státní správy v dané oblasti. V našem právním řádu je nutné vlastními postupy zajistit dozor nad trhem a určit jazyk, v němž mají být poskytovány návody, bezpečnostní informace pro uživatele výrobků a prohlášení o shodě. Cílem navrhovaného zákona je tak zkvalitnění regulace trhu s lanovými dráhami, osobními ochrannými prostředky a spotřebiči plynných paliv, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví, ochrana majetku, bezpečnost osob a dalších oprávněných zájmů. Předkládanou novelou zákona dochází i k technickému zpřesnění některých současných ustanovení zákona.
Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj hospodářského výboru, tím je pan poslanec Petr Kudela, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy.
Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení páni ministři, o čem je tento sněmovní tisk, velice pěkně uvedl pan ministr. Takže jenom dodám, že tento hlavní návrh zákona prošel prvním čtením dne 5. února 2016 na 54. schůzi Poslanecké sněmovny. Hospodářský výbor tyto pozměňovací návrhy projednal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby sněmovní tisk byl projednán a schválen ve znění těchto pozměňovacích návrhů.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a tím pádem obecnou rozpravu končím.
Starosta je zodpovědný politicky za městskou policii. Sám pan ministr i pan předseda to jasně naznačil - pokud bude vůle, necháme tak, jak je.
Děkuji. Pan poslanec Zdeněk Ondráček a jeho faktická poznámka.
To je dané zákonem. To znamená, Policie České republiky odsouhlasí a určí místa, kde obecní policie mohou měřit rychlost jízdy. Většina městských policií měří tam, kde to je potřeba, a měří oprávněně.
Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně Jana Černochová a její faktická poznámka, po ní pan poslanec Ivan Adamec a jeho faktická poznámka.
Já bych jenom chtěla ujasnit tu terminologii. Ano, antiradar, chápu tu souvislost i s tou obhajobou toho vašeho návrhu. A tady se skutečně dlouhou dobu v rámci hlavního města Prahy čekalo na nějakou koordinační dohodu a na nějakou jasnou metodiku, protože jak říkám, těch policistů je málo a možná na tom kraji mají jiné priority než na těch obvodních ředitelstvích.
Pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Zdeněk Ondráček s faktickou poznámkou.
To si myslím, že je dobře. Ještě je tam jiný problém. Neberou body, samozřejmě. Já si skutečně myslím, že nejlepší prevence jsou viditelní policisté na silnicích. Opravdu v těch označených autech. A myslím si, že ono to i svádí.
Děkuji panu poslanci.
Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego k vám. Vy mluvíte o Policii České republiky. Ale to je teď úplně mimo tento materiál. Protože my řešíme, jestli městská policie má měřit, nebo nemá měřit. Já také souhlasím s tím, aby tyto činnosti vykonávala Policie České republiky. Ti lidé nejsou. V okrese, který od jednoho konce k druhému má skoro sto kilometrů. Čtyři policisté na celý okres. Tak přijde vám to hodně, nebo málo? Je tam řada jiných věcí, pro který tento materiál byl předkládán, a to měření rychlosti je pouze jednou z věcí. My mluvíme o tom, co se děje venku, na okresech, na obcích. Takže i pro ty radary byste byli vy.
Proto zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Děkuji panu předsedovi za spolupráci. Končím projednávání tohoto bodu.
Já děkuji za to slovo. Jsem rád, že se na mě do 19. hodiny dostalo. Jak víte, poslanec, který se stává ministrem, už nemůže být a nebude členem jednotlivých výborů. Takže já v návaznosti na to vyhlašuji lhůtu k podání návrhů poslaneckých klubů na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Teď jsem to popsal požadavkem svých kolegů z hnutí ANO.
Teď bychom měli započít bod 12, nicméně pan ministr vnitra jako předkladatel není přítomen, proto tento bod nebudeme načítat. Pan předseda Stanjura se omlouvá po zbytek jednacího dne z pracovních důvodů. A já zahajuji bod
Takže bych poprosil o pauzu sedm minut na poradu našeho poslaneckého klubu. Myslím, že je to rozumné pro všechny.
A v tuto chvíli nemáme hledat viníky.
Pan poslanec Soukup a potom paní poslankyně Aulická.
Já si nemyslím, že sociální služby jsou zdvojované až ztrojované. Ovšem dopadlo to tak, že nám obrovské prostředky mizí v rodinných rozpočtech. Ze státu.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A musím říci, že ten paradox vidím právě v tom, že v minulosti ODS za vlády dostala finance na sociální služby vlastně na historické nejnižší možné minimum. To znamená, to dofinancování tam samozřejmě není.

Samozřejmě prostřednictvím pana předsedy.

Děkuji.
Jenom bych krátce zareagoval na moji předřečnici paní poslankyni Aulickou. A můžu vám říct, že velmi dobře vím, jak se financují sociální služby v našem městě. A to, že jsem řekl, že ty peníze nedotekly do města na sociální služby, mluvím třeba konkrétně o domově důchodců u nás v Lounech, ony ani nedotekly do kraje. To nebyla výtka vůči Ústeckému kraji. Ony nedotekly do kraje. Pokud jste si to vysvětlila, že je zašantročil Ústecký kraj, to si rozhodně nemyslím. Zašantročil je ministr financí Andrej Babiš.
Potom pan poslanec Běhounek, všechno faktické poznámky.
Já bych chtěla reagovat na pana Soukupa, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy, ohledně příspěvku na péči.
Poprosím, abyste se už usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Mezitím ještě dorazila omluva pana poslance Josefa Zahradníčka, který se omlouvá od 10 hodin a dne 25. 5. po celý jednací den z důvodu jiných jednání. Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům 260 a 261, sněmovní tisky 1053 a 853 z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady opět a opět žádám o změnu programu.
Já vám také děkuji. Měl jsem problém slyšet pana poslance, co žádá.
Pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl nový bod našeho jednání s názvem Zvýšení platů pracovníků v sociálních službách. V sociálních službách pracuje více než 50 tisíc pracovníků, kteří pobírají tabulkové platy, které nepřevyšují 20 tisíc hrubého.
Prosím kolegyně a kolegy, aby ztišili své hovory.
Nastavení fungování sociálních služeb od terénních po pobytové se řídí zákonem o sociálních službách. Tento zákon nastavuje velmi přísná pravidla pro to, jak mají jednotlivé služby fungovat. Nicméně ani zákon, ani paní ministryně se nestará o to, jak zaplatit zaměstnancům, kteří mají sociální služby vykonávat. Stát chce kvalitu, kterou vymáhá pod sankcemi, ale není za tuto kvalitu ochoten zaplatit. O čem je řeč? Tak ještě jednou - mluvím o domovech pro seniory, o domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo o domovech se zvláštním režimem. A z těch debat vyplynulo jediné - mají dva zásadní problémy. První jsou platy a druhý přebujelá administrativa. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice, která v průběhu letošního května udělala průzkum ve 140 zařízeních sociálních služeb, 70 % z nich má personální problémy. V sociálních službách chybí zhruba pětina personálu, a to nejenom odborného. Chybí ale i zdravotní sestry, které vykonávají tzv. ošetřovatelskou péči v sociálních službách. Zaměstnanci ve velkém odcházejí, protože v supermarketech dostávají vyšší plat než v sociálních službách a tam nepracují pod takovým tlakem a nikdo po nich nechce žádné povinné vzdělávací aktivity. Paní ministryně se možná bude bránit tím, že pracovníkům v sociálních službách už bylo několikrát za fungování této vlády přidáno.
Já v tom nevidím nic špatného, protože se to netýká vůbec celého sboru. A takové ty argumenty, že dojde k personální destabilizaci, tak to si nemyslím. To si myslím, že je hudba hodně vzdálené budoucnosti. A v tom není vůbec žádná politika. Protože jak to zde řekli kolegové i přede mnou, samozřejmě ta policie bude fungovat, vždycky bude chránit a pomáhat za každého režimu, levicového či pravicového nebo jakéhokoli jiného. Čili já si myslím, že na tom není vůbec nic špatného, aby někdo nazýval toto nešťastným pozměňovacím návrhem. Takže to je ta destabilizace, ne že bude udělán pořádek ve výsluhách. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli, a doufám, že mě za to již dneska neukamenujete.
Děkuji panu poslanci Štětinovi, který byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a proto zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Vážené kolegyně, kolegové, už nebudu zdržovat, vše jsem odůvodnil.
Kdo je proti tomuto návrhu? Jedná se o hlasování číslo 125, přihlášeno 153 poslanců, pro 75, proti 32, tento návrh nebyl přijat. Ostatní omluvy máme přečteny. A nyní se ptám pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Má zájem.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o České televizi. Přechod na tento nový formát je cestou pro rychlé a včasné uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz v souladu s příslušným rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady. Dále návrh zákona obsahuje aspekty posilující ochranu spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a postavení Českého telekomunikačního úřadu v oblasti regulace. Návrh zákona projednal hospodářský výbor, který je zároveň výborem garančním. Chtěl bych poděkovat za poměrně širokou diskusi, která proběhla na tomto výboru. K této skutečnosti bych chtěl uvést, že žádný poslanec nehlasoval proti tomuto návrhu zákona, pro jeho přijetí bylo 6 poslanců a 6 se zdrželo hlasování. Pokud jde o témata, která otevřela svou kampaní Česká asociace satelitních operátorů, dovolte mi se k nim také vyjádřit. Je tedy jejich obchodním zájmem narušit současný stav a rovnováhu na trhu televizního vysílání a získat z toho maximum ve svůj obchodní prospěch. Jedná se tedy jednoznačně o konkurenční boj, o snahu připravit české domácnosti o jedinou bezplatnou televizní platformu. K otázce veřejné podpory musím uvést, že samotné přijetí návrhu zákona nezakládá veřejnou podporu, ale stanovuje pravidla, podle kterých může být veřejná podpora případně poskytnuta. Návrh zákona explicitně obsahuje pojistku, aby nebyla vyplacena nedovolená podpora, tedy bude možné uhradit pouze efektivně a účelně vynaložené náklady pouze o úspěšném řízení před Evropskou komisí.